A teď mi říkáte, že o tom nesmím mluvit? To si snad děláte legraci! Nechte toho laskavě! A k těm, co říkají, že bychom nemuseli dneska stihnout to projednat: prosím vás, opět to na mě nehrajte, vážený pane poslanče, přece od 11 hodin je tady schůze na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže času je dost, všechno stihneme! Jedinou podmínkou je, aby ten náš zákon na zneužívání dávek nepřizpůsobivými nezablokovali Piráti jako minule, aby ho neblokoval třeba pan poslanec Dolínek z ČSSD, aby ho neblokoval třeba pan poslanec Čižinský z KDU-ČSL, a je to v pořádku. Všechny body zvládneme.
Do rozpravy pan poslanec Bauer.
Chtěl bych říci, že nemám nic, co bych měnil na svém názoru, který tady říkám již možná rok. My jsme od počátku ten návrh, s kterým přišla paní ministryně Jana Maláčová, považovali za likvidační, mysleli jsme si od počátku, že skutečně může zlikvidovat dětské skupiny, mimo jiné i z tohoto důvodu jsme dali návrh na zamítnutí v prvním čtení, který bohužel nebyl přijat. My jsme se samozřejmě připojili k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu.
Já vám děkuji. Tedy poprosím paní zpravodajku. Není - ani paní ministryně, ani zpravodajka. Tak a já vás poprosím -
Ještě, pane předsedající, nevím technicky, jestli mě tady někdo přihlásí, abych mohla hlasovat. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán." Dále hlasování o zákonu jako celku.
Já vám děkuji. Je to poměrně jednoduchá procedura, přesto si ji odhlasujeme.
Pan Bronislav je samozřejmě na byt zvyklý, nikomu ze sousedů nevadí. Život na ubytovně pro pana Bronislava není možný kvůli již zmíněným zdravotním obtížím. Jak to budeme řešit? Ten pán je jasně nemocný, je mu přiznán invalidní důchod třetího stupně, a přesto mu tato Sněmovna chce odebrat ty poslední prostředky na bydlení, chce ho vystěhovat na ulici, aby jeho osud byl ještě obtížnější? To je opravdu nedůstojné, stejně jako chování mých kolegů, kteří neposlouchají.
Omlouvám se, pane poslanče. Uvidíme se v pátek v 9 hodin.
Z odůvodnění předkladatelů však vyplývá, že bylo úmyslem řešit situaci dětí očkovaných v letech 2011 až 2017 pentavakcínou. Rodiče tento postup většinově akceptují. Benefit náhrady hexavakcíny pentavakcínou není žádný, neboť složka hepatitidy B nijak nezvyšuje výskyt nežádoucích účinků po její aplikaci. Naopak je dítě při rozkladu očkování stresováno třemi vpichy navíc. Hepatitida B je závažné onemocnění, které při prodělané infekci v dětském věku zvyšuje riziko vývoje cirhózy a karcinomu jater v dospělosti.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. V jiných prostorách, každopádně se budu snažit, abych byla stručná a aby mi bylo především rozumět. Ale co bych zdůraznila.

My jsme upozorňovali na to, že to bude protizákonné a že ten zákon je paskvil.
To je argumentace, na kterou nemůžeme nikdy přistoupit. Ve jménu všech slušných a pracujících občanů, ve jménu všech poctivých zaměstnanců úřadů práce, kteří v nelehké pozici hájí zájmy státu, za což jim velmi děkujeme, moc vám děkujeme za pozornost a za spolupráci a úplně ze všeho nejvíc vám děkujeme za hlasy, vážení kolegové a kolegyně, kterými náš návrh nyní podpoříte.
Vážené kolegyně a kolegové, bohužel tento návrh, který před námi leží, není tím, za co je vydáván. Je to bohužel takový vlk v rouše beránčím, respektive zakuklené paragrafy, které si hrají na to, že něčemu pomohou, tak to ale není. Proto se k tomuto zákonu vyjádřila i národní rada, která se věnuje duševnímu zdraví, a opět přijala záporné stanovisko v tom smyslu, že to je přímo cílené, ten návrh zákona, na projevy určitých onemocnění, a není možné, není správné a není ani ekonomické ty lidi za to postihovat. Já jsem proto chtěla apelovat ještě jednou na vás všechny, kdo zde sedíte, abyste přehodnotili svůj postoj k tomu, co vydáváte za řešení obchodu s chudobou. Vyřešení lidí, co profitují na chudých, bychom si přáli všichni, ale tento návrh, byť se tváří jako řešení, je právě ten vlk v rouše beránčím. On nažene další lidi do náručí skutečných obchodníků s chudobou, zejména těch, kteří mají velké ubytovny. To je potřeba zdůraznit a je potřeba si říct, že je to tam dobře paragrafově schováno. Proto se vám nedivím, pokud jste si toho nevšimli. Chápu, že je to velmi složitá materie, ale nebyl by důvod, aby se tolik relevantních organizací vyjádřilo proti, kdyby tomu tak nebylo. Já se pokusím zdůraznit tu hlavní věc. Dnes máme sociální systém nastavený na principech kontroly a principech toho, že ten, kdo si nemůže pomoci sám, dostává podporu. Já myslím, že tak to je správně. A znovu říkám, to jsou zejména lidé, kteří jsou uznáni například jako plně invalidní, ale kvůli špatnému systému, který u nás máme, žijí z dávek hmotné nouze, a tento zákon bohužel jde přímo proti nim. A to je prostě první věc, která nedává smysl. Odebrání dávek kvůli nekvalitnímu bytu, nikoliv v ubytovně, ještě jednou zdůrazňuji bytu, prostě povede k prohloubení chudoby, k další kriminalitě a dál to zatíží stát. A jedna souvislost, která tady musí zaznít velmi hlasitě. Je řada rodin, které se obávají, aby nepřišly o děti právě kvůli bydlení, které svou kvalitou je na hraně. A já tady chci apelovat na všechny, kteří se zaštiťujete podporou dětí a jejich ochranou, myslete prosím na to, že právě tento návrh bohužel nepodporuje prevenci, nepodporuje to, aby rozumně nastavený systém dávek umožnil rodinám, které se snaží starat o své děti, aby to zvládly díky pomoci státu, aby si zvládly udržet bydlení. Nechci tedy odebírání dětí z rodin kvůli nekvalitnímu ubytování. Jenže vy si musíte prosím představit tu realitu. Za nevpuštění je považována i chybějící jmenovka na zvonku nebo na dveřích. Protože mnozí mají různé druhy obav, právě v důsledku onemocnění nebo traumat, z toho, co zažili, a někteří zažívají reálné pronásledování. Co dalšího ukazuje příběh samoživitelky Magdy? Proč je to špatně? Rodiny to nemotivuje ke zvýšení příjmu, protože by přišly o bydlení. A poslední věc, co ukazuje příběh samoživitelky Magdy, že pronajímatelé bohužel odmítají řešit nevyhovující kvalitu bytů. A zase - v případě přijetí toho komplexního pozměňovacího návrhu, což je sněmovní dokument číslo 8404 - to ohrozí bydlení rodin i setrvání dětí s rodiči. Po kontrole kvality pokutovat pronajímatele, kteří ve lhůtě stanovené úřadem práce neuvedou byt do pořádku. Nechceme pokutovat ty lidi, co nic jiného nesehnali, nechceme zaklekávat na lidi, kteří se snaží udržet nějakým způsobem svůj život a svou rodinu pohromadě. Prosím, apeluji a upozorňuji, takto škodlivý návrh v této Sněmovně ještě nebyl a ten půlrok, na který chce SPD odebrat pomoc v hmotné nouzi nejenom na bydlení, ale i na živobytí i na jídlo, je prostě nevídaný.
Děkuji. Krásné poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat, jednu organizační poznámku.
Já jsem si vyslechl vystoupení paní kolegyně poslankyně Richterové. Nevím, proč by deset milionů občanů České republiky mělo být ručitelem různých dluhů za telefony a za různé věci. Bohužel jsem konfrontován každý den s realitou potkávání se s tímto problémem. Tak přijeďte do toho Děčína! Vystupte v 18 hodin z hlavního nádraží a vyjdete před hlavní nádraží, před hotel Grand, a myslíte si, že jste spadli do nějaké vesnice na východním Slovensku. Takovej bordel tam je. A opravdu, jestliže ten zákon tady hovoří o něčem, tak hovoří jenom o tom, že chce sankce pro ty, co porušují normy, co porušují zákony, nikoliv pro invalidy jako takové.
Byla svolána mimořádná schůze, měli jsme zde hlasovat o sněmovních tiscích sociálního výboru. A tahleta novela, kde jsme podepsaní napříč politickým spektrem - nemáte pravdu, pane poslanče, že... možná jediní vy to nechcete. Je tady shoda napříč politickým spektrem, chceme to projednat, a vy blokujete tento zákon už několik schůzí. Takže vůbec nedávejte... Chceme schválit sociálně-právní ochranu dětí. A ti pěstouni nedostanou peníze kvůli Pirátům!
Já tomu nerozumím. Takže prosím, pojďme se chovat logicky.
Děkuji.
Rozjednali jsme to, věděli jsme od začátku, že tam je 70 pozměňovacích návrhů, kterými se budeme muset prohlasovat. Dávalo by smysl na to vyhradit času více. To je otázka asi na pana předsedu Vondráčka, který to takto svolal, mohl to udělat jinak. Ale je úplně absurdní, aby si SPD vzalo pěstouny jako rukojmí a pak to svalovalo na nás.
Děkuji.
Uběhl zase další čas a znovu opakuji, že kvůli obstrukcím Pirátů a kvůli vetu ODS, KDU-ČSL a STAN hrozí, že nezvýšíme finanční prostředky pěstounům. Chceme, aby se o tomto návrhu SPD hlasovalo. Chceme, aby se to projednalo. Pan poslanec za Piráty Ferjenčík tady hovořil o tom, že oni neházejí všechny lidi do jednoho pytle. No, to víme. Vždyť přece váš předseda Ivan Bartoš řekl, a citovala to televize Prima, že by mu nevadilo, když bude za 15 až 20 let Evropa muslimská.
Odhlasovali jsme dva zákony, ale bohužel díky tomu, co se tady odehrává, asi všichni chápeme, co se tady děje.
Myslím, že tak tak to můžeme stihnout, takže dávám tento návrh.
Já ten návrh slyším, nicméně takový návrh jsme již hlasovali.
Ohlásil jsem ministra zdravotnictví. My vám děkujeme, pane ministře. Ještě paní kolegyni Jarošovou předběhne předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.
My skutečně chceme, aby tento zákon byl dnes projednán. Chtěl bych vás požádat, aby před tímto procedurálním hlasováním jste všechny odhlásil a poté dal hlasovat.
Já bych chtěl jenom požádat o pauzu pět minut, aby se všichni poslanci mohli shromáždit do jednacího sálu, takže jestli můžeme pět minut. A jestli byste, pane předsedající, ještě jednou vyzval poslance, že se bude hlasovat, aby se shromáždili do sálu.
Paní poslankyně, páni poslanci, paní ministryně, budu také jenom velmi stručná. Chci říci, že podporujeme i navýšení státního příspěvku pro odborné služby pro pěstouny.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ač vás určitě nechci zdržovat, myslím si, že toto téma, které máme před sebou, je opravdu velmi důležité. Další věc, kterou určitě podpoříme, je navýšení financí. Nebavíme se o několika stovkách milionů, bavíme se o desítkách.
Mám pocit, že je třeba - protože není pravda, že by o ty děti nebylo postaráno. Já bych také, jak říkal pan ministr zdravotnictví, byla ráda, kdyby se dostalo na novelu zákona o zdravotních službách 944, ale zřejmě jako většina z vás si to spočítám, že už prostě tato novela šanci nemá.
Nemůžete si udělat bábovičku? Dobře, my to chápeme, ale schůze k tisku 652 byla svolána na 11. hodinu. V 11 hodin začala a měla pokračovat, dokud se ten tisk neprojedná. Ale my jsme jasně řekli, že po tisku 652 jsme okamžitě připraveni přejít k tisku 911 a ten odhlasovat. Co se vám tedy na tom nelíbí? Nelíbí se vám to, že cítíte, že byste nemuseli vyhrát, tak do toho závodu nenastoupíte a všem ostatním raději budete lámat nohy, aby se ten závod vůbec neuskutečnil? Sláva Pirátům!
Jako první požádám o vystoupení paní poslankyni Olgu Richterovou.
Jenom odcituji, co řekl předřečník pan kolega Novák. Vy, SPD, ANO, KSČM, jste zablokovali návrat k jednání o pěstounech. My se jich zastáváme, protože je nefér, aby vaše předvolební populistická snaha dát si na billboardy ne to, že jste nahnali lidi do ubytoven, do obchodu s nepřizpůsobivými, jak tomu říkáte vy.
Prosím, vaše dvě minuty.
Zablokovala to jenom ta diskuse, která se teď tady vede. Kdyby - já jsem mluvila o tom, že bychom mohli být demokratičtí a že jsme se mohli vyjádřit k oběma zákonům. Ale místo toho se tady jenom hrálo o čas a o to, aby se zablokovala ta hmotná nouze!
Tak se podívejme, jak probíhalo to projednávání, protože ono je to trochu jinak. Nejvíc tady obstruoval pan Okamura, který do debaty o dětských skupinách vytáhl pandemický zákon, čímž zabil asi 20 minut. Takže to bylo 20 minut, kdy se mohlo jednat o pěstounech. Tak to byla první obstrukce. Zatím za náš klub a za klub Starostů vystoupil v rozpravě k tomuto bodu jenom jeden poslanec, respektive jedna poslankyně vystoupila. Zatím nikdo další se nedostal ke slovu, protože vy tady rozjíždíte nějaké procedurální debaty.
Takže nyní tedy paní poslankyně Jana Černochová, prosím, vaše dvě minuty, a připraví se Jan Bartošek.
Děkuji. Já nevím, jestli ten návrh bude konstruktivní, nebo nebude, zvažte si ho sami, ale všichni víme, že tady v pátek máte další mimořádné schůze. Možná bychom mohli učinit nějakou dohodu mezi předsedy nebo zastupujícími předsedy klubů, že bychom v ten pátek projednali pěstouny, protože skutečně na nich je tady absolutní shoda. Já bych se i přimlouvala za to, abychom odhlasovali tento bod, ale chápu, že část kolegů z této Sněmovny s ním má problém, tak pojďme dokázat, že skutečně jako Poslanecká sněmovna jsme to s tím návrhem, s tím ospoďáckým návrhem, mysleli všichni vážně, a pojďme to udělat v pátek.
Taková je realita. To, co mi na tom připadá velmi zvláštní, je, že hnutí ANO se rozhodlo předřadit poslanecký návrh před vládním návrhem sociálně-právní ochrany dětí. Každý, kdo jste byl v koalici, tak víte, že primárně se projednávají přece vládní body, a já to považuji za naschvál.
Jeden za všechny, mám svolení od paní Boháčové, jsou tady i fotografie. Nicméně přesto na nás apeluje, abychom udělali všechno pro to, aby tyto děti s těžkými somatickými problémy byly přednostně umísťovány do pěstounských rodin.
Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ještě než přikročíme k rozpravě, konstatuji došlou omluvu pana poslance Jiřího Kohoutka z dnešního jednání. A nyní tedy s přednostním právem vystoupí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, poté jako zpravodaj Marek Novák.
Nemůžeme souhlasit s pozměňovacími návrhy paní poslankyně Richterové a pana poslance Čižinského. Není to spor o nutnost transformace dětských domovů pro děti do tří let věku, tady myslím si, že jsme ve shodě.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ty děti budou umisťovány do pěstounských rodin a bude to pro ně mnohem lepší. Když víme, že dítě do šesti let potřebuje vyrůstat v rodině, aby si neneslo celý život postižení, které se mu dostane kvůli tomu, že nevyrůstá v rodině, tak bychom měli udělat všechno pro to, aby to tak bylo. To ty pozměňovací návrhy navrhují. Máme unikátní možnost to změnit. Jsou tam dlouhé lhůty na zapracování. Dámy a pánové, skutečně se domnívám, že je zločin to dneska neudělat.
Děkuji panu poslanci Čižinskému. S faktickou poznámkou se hlásil pan ministr zdravotnictví. Omlouvám se kolegovi Juchelkovi.
Bavíme se o chronicky nemocných dětech, o dětech s velmi vážným zdravotním postižením, které často potřebují péči 24 hodin, 7 dní v týdnu. Tam si myslím, že ta shoda je.
To řešení je úplně stejné, pane ministře, jako v tuto chvíli, když je nějaké dítě v rodině těžce nemocné a potřebuje podobnou péči, tak to řešení je úplně stejné. V tuto chvíli, pokud nějaká rodina má velmi vážně postižené dítě, které vyžaduje nějakou péči, tak se nějak postupuje, a bude se postupovat úplně stejně.
Pozměňovací návrh, který předkládala paní Richterová, tak ho předložila i paní profesorka Válková a já a de facto je načten i v zákoně o zdravotních službách, v novele, která doufám přijde na řadu v září.
Kolegové se dotazují, jak přesně je formulován ten návrh, tak já ho zopakuji.
Pojďme to podpořit a pojďme už se dohodnout, protože tohle je blázinec. Pojďme ten OSPOD prohlasovat a pak se pojďme vrhnout na novelu, na hmotnou nouzi, a pojďme tady být klidně do půlnoci. Vždyť je to neuvěřitelné divadlo. Rok tady diskutujeme o zákonech, a bez výsledku. A co je výsledek?
Nyní zde mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Černochovou.
Já bych chtěla reagovat na dvě kolegyně, paní poslankyni Pastuchovou a paní kolegyni Aulickou Jírovcovou, které tady zmiňovaly nějakou změnu postoje ODS. To není žádná pravda. Řada našich kolegů se i pod ten návrh podepsala. ODS žádný postoj nezměnila a jenom z principu dodržujeme jednací řád, který je pro nás zákon! Jestli pro vás není zákon, pro nás je zákon! A v jednacím řádu stojí, že na třetí čtení jsou vyhrazeny dva dny, středa a pátek, od 9 do 14 hodin!
Děkuji. Tady se šermuje tím, kdo za co může. Nikdo tady neobstruoval a ten program se nestihl projednat.
Nyní pan poslanec Lipavský, paní ministryně Maláčová svou faktickou poznámku stáhla, takže poté pan poslanec Kaňkovský.
Většina z nich padne pod stůl. Vzít jeden kontroverzní bod - rozumím tomu, je volební kampaň, chcete se prostě ukázat před voliči, dvě minuty nenávisti vůči nepřizpůsobivým a tak dále. O tom to celé je. A pak je tady zcela konkrétní věc, která pomůže, všichni se na ní shodneme, ale ta nyní padá pod stůl. Uvidíme, jestli se k tomu budeme ještě moci sejít.
Děkuji. Nyní pan poslanec Kaňkovský, poté pan poslanec Novák, faktické poznámky.
Řekli jsme to jasně. Kdo tento krok zablokoval? A teď tady říkáte plamenně, jak vám na sociálně-právní ochraně dětí záleží, jak chcete navýšit odměny pěstounům. V tuto chvíli jsme mohli být v polovině hlasovací procedury a mohli jsme mít zákon o sociálně-právní ochraně dětí v podstatě z poloviny za sebou, ale vy jste to zablokovali. Není to fér.
Nám záleží rozhodně na tisku 911, sociálně-právní ochrana dětí.
Problém je i v tom, že ten návrh zavádí nově, úplně nově takovou pracovní neschopnost, která zatíží praktické lékaře, úplně zbytečně. Proto existuje i negativní stanovisko praktických lékařů, jejich sdružení, protože nechtějí být zatíženi další zbytečnou administrativou.